Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je Tímto sněmovním tiskem jsme se opětovně zabývali dne 20. dubna 2018 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě, odročili na další schůzi Poslanecké sněmovny. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání. To se asi nestane. Je zde žádost o vystoupení s přednostním právem pana předsedy klubu Chvojky. Myslím, že tuto nabídku Poslanecká sněmovna bude akceptovat, ale musíme se k tomu vyjádřit hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 59, přihlášeno 172 poslanců, pro 155, proti nikdo. Pan předseda Chvojka je novým zpravodajem tohoto návrhu. Jsme v obecné rozpravě, protože v obecné rozpravě byl tento bod přerušen. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuju za slovo. Skutečně, naše státní správa je strašně přebujelá a byrokratická a my se snažíme s tím něco dělat. Připomínkové řízení bylo vypořádáno řádně a standardním způsobem, čemuž odpovídá i důvodová zpráva. Vypořádání připomínek není a u žádného legislativního návrhu nikdy nebylo součástí důvodové zprávy. Naopak, dosavadní půlrok je neadekvátně dlouhý. Pan kolega Kupka taky kritizuje, že návrh by neměla předkládat vláda bez důvěry. My si myslíme, že to, že to předkládá vláda bez důvěry, je irelevantní, neboť stejně tak předložila i řadu dalších důležitých návrhů, které Sněmovna projednává. Vláda bez důvěry má stejné právo předkládat návrhy zákona jako vláda s důvěrou. Pokud jde o administrativní zátěž, návrhy oproti současnému stavu naopak snižuje. Služební hodnocení už nebude nutno konat každoročně, ale stačí jedenkrát za tři roky.
Bohužel zvítězil ten většinový názor, že je nefér vůči těm státním úředníkům, kteří tam sedí 20 let a vyseděli si to místo, tam pustit někoho lepšího zvenku.
Přečtu jednu omluvu.
Děkuji za slovo. Ale pan předseda Faltýnek má pravdu. Stáli proti sobě tenkrát, velmi zásadně, dva názory. Ten jeden názor tvrdil, že člen vlády musí předložit čisté lustrační osvědčení, tak jako 27 let zpátky všechny vlády všem prezidentům. Ten druhý názor říkal, že člen vlády nemusí předložit čisté lustrační osvědčení. A upřímně řečeno, ten důvod, proč jste tak chvátali, kolegové, abyste ty chyby, jak dneska říkáte, schválili, byl právě tenhle, žádný jiný. To je chyba, kterou bychom chtěli napravit, protože si myslíme, že stále je aktuální a stále by to tam patřilo. Takže kdyby bylo možné vám jakkoliv věřit, tak bych řekl ano, pusťme to do druhého čtení a pojďme napravit i tuto chybu. Takže my budeme hlasovat pro zamítnutí, nebude-li to přijato, budeme hlasovat pro vrácení k přepracování.
To považuji za korektní. Pokud ne, tak v tom případě budeme hlasovat jak pro zamítnutí nebo pro vrácení, podle toho, v jakém pořadí se bude hlasovat.
Ano, žádost o odhlášení, takže já vás odhlásím. Podíváme se, jak nám naskakuje kvorum. Znovu přečtu, o čem budeme hlasovat. Máme tady návrh na přerušení návrhu, projednávání tohoto zákona do doby získání důvěry vlády. Je to tak, pane předsedo? Takže já zahajuji hlasování. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Jinak mám tady faktickou poznámku pana poslance Kytýra, ale jelikož to bylo v rámci hlasování, jenom se zeptám, zdali to byla chyba.
Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý zákon, který má platit, by měl mít nezbytnou míru abstrakce, stability prostředí a měl by také navodit v rámci té stability prostředí jistotu, že se lze podle něj řídit, postupovat a uplatňovat jej v praxi.
A ani na ně mně teď pan premiér neodpověděl, protože nijak uspokojivě nenašel řešení na to, že v tom dvoukolovém novém modelu výběrových řízení prostě v tom prvním kole nemusí dojít k výběru, že zkrátka i když tam bude vhodný uchazeč, že se tím otevírá cesta k tomu, že ta první kola mohou být opravdu jen jakási stínová, jenom jakási hra na to, jak to bude probíhat. Navíc zaznělo, že proč by vláda bez důvěry neměla navrhovat takový zákon. No, já bych chtěl znovu připomenout, že to byla vláda vlastně v podobném složení, jaká se teď rýsuje, která nás do té současné situace přivedla, a nemáme tedy žádnou záruku, nebo ani dokonce žádný signál, že by se to mělo posunout nějakým významně lepším způsobem. Pokud tady sociální demokracie namítá, tak předpokládám, že pokud do té vlády s hnutím ANO už směřuje, že bude schopna prosadit ty svoje návrhy a svoje námitky k projednávání toho zákona. Děkuji mnohokrát za pozornost.
A budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Tak za prvé je potřeba říci, že skutečně já jsem byla na tom prvním jednání s Evropskou komisí. A proč jsem tam jela já, byť to není samozřejmě zákon v gesci MMR, je, protože jsme si s Evropskou komisí vyjasňovali soulad s dohodou o partnerství. A tam byl ten zásadní rozpor, protože Evropská komise chtěla, aby bylo zachováno třístupňové řízení. Takže tam bylo opravdu spoustu fejků, které se musely vlastně Evropské komisi vysvětlit. Evropská komise samozřejmě řekla, že nebude hodnotit formální změny, že jde jenom o to, aby byla samozřejmě zachována nezávislá státní správa, proto je pro Komisi zákon tak důležitý. A teď doslova cituji: "Komise samozřejmě chápe, že zákon musí fungovat nejen na papíře, ale především v praxi. Takže na základě tohoto samozřejmě komise věděla, že vlastně po tom mém jednání bude tento zákon projednávat vláda. Komise si vyžádala další technická jednání, kterých už se zúčastnil samozřejmě gestor zákona, Ministerstvo vnitra, a vyjasňujeme si vlastně jednotlivé ty aspekty zákona. To, co se děje dnes na ministerstvech, je kanibalizace. My si přebíráme úředníky mezi sebou a nejsme schopni nabrat specialisty ze soukromé sféry. Dále se zavádí naopak přísnější, že pokud samozřejmě některý náměstek z jednoho ministerstva odejde a přihlásí se na výběrové řízení u druhého ministerstva, tak dneska jste ho mohl přijmout bez výběrového řízení. Další, která je, je právě systém úpravy hodnocení. Víte, ono se to dá pojmout v různých směrech. Ten zákon umožňuje - dneska jste měl hodnocení jednou za rok a buď jste uspěl, nebo jste neuspěl. Ale když jste neuspěl, tak nebyl žádný opravný prostředek k tomu, aby se třeba člověk nad sebou zamyslel a řekl si, dobrý, něco jsem dělal špatně, změnil svůj způsob práce. Prostě mu snížíte plat. To mně přijde velmi nefér, protože každý z nás může mít určité životní situace, kde prostě chviličku má jakoby problém sám se sebou, ale tím, že to nemůže rychle napravit a vy mu nejste schopni rychle vrátit vlastně ten plat, tak to vede k velké demotivaci. Zároveň, když všechno dobře funguje, proč vystavovat státní správu tomu, že musíme hodnotit každý rok? Tam samozřejmě jde i o odstranění... Máme mnoho oborů státní služby. Proč má člověk, který třeba spravuje evropské fondy, jiný obor služby na MMR a na Úřadu vlády? Vždyť dělají jednu a tu samou agendu. Takže samozřejmě i z tohoto úhlu pohledu je potřeba se na to zaměřit. A pokud samozřejmě lidé mění obory, služby, tak u každého bude striktně platit, že si musí zkoušku udělat do 12 měsíců, to znamená tu státní zkoušku. Naopak ten nový zákon umožňuje kariérní postup, když zaměstnance dvakrát po sobě ohodnotíte těmi nejlepšími známkami, může v kariéře, i když je to mladý člověk, postoupit o jeden kariérní stupeň. To znamená o platovou třídu.
Já děkuji paní ministryni. A dále s přednostními právy pan ministr Vojtěch Adam, dále paní ministryně Němcová, dále pan předseda Farský a dále pan předseda Stanjura.
Konkrétně tedy právě v případě Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2017 jsem přebíral situaci, kdy chyběl každý třetí zaměstnanec, kdy některé odbory měly pouze vedoucí oddělení bez řadových zaměstnanců. V této komplikované situaci jsem měl plnit program, který však nebylo pomalu možné s kým realizovat.
Předpokládám, že všichni, co jsme se pod to podepsali, že tam nechceme nic změnit. Něco tady říkal kolega Brázdil, něco mi tam šeptali kolegové. Určitě ano. Já dokonce tady ani nebudu argumentovat svobodou podnikání, byť se to nabízí. Já tady budu argumentovat pouze návratem zdravého selského rozumu, a o to vás, kolegové, prosím.
My už jsme dneska tak daleko, že jsme museli koupit dokonce i popelníky těm hospodským před to, protože nejenom že neustále řešíme výjezdy městské policie, rušení nočního klidu, ale je neuvěřitelným způsobem, jak je to město zaneřáděné vajgly. Ale o tom ta novela dneska není. A není o tom se tady před vámi předvádět.
Určitě jste všichni už zaznamenali v posledních týdnech a měsících různé mediální výstupy, které nejsou tedy pouze mými, ale i velké řady odborníků lékařů, lékařských kapacit. Různé pokusy byly o přijetí zákazu kouření ve vnitřních prostorech v restauracích. Ale drtivou většinu lidí to v zásadě nikterak neovlivňuje a většina veřejnosti skutečně ten zákon považuje za pozitivní opatření. To jsou jasná data, která jsme si nechali zpracovat. Nakonec se tedy zákon přijal v tom znění a my po dvanácti měsících účinnosti toho zákona ho chceme změnit. Já tedy jakožto právník, a pan poslanec Benda také právník, myslím si, že vždycky jsme se učili, že právní řád má být stabilní, že se nemá příliš měnit, že se má dát zákonům určitý čas na aplikaci v praxi, aby se pořádně mohly řádně vyhodnotit jejich jak pozitivní, tak negativní dopady. Ten čas je krátký a dejme tomu zákonu určitý časový prostor, aby ukázal, jestli se osvědčí, nebo neosvědčí. To je otázka ekonomiky. Na druhou stranu, i stát musí myslet na to, že se musí nějakým způsobem ochránit. Pro vaši informaci, rozdíl v době dožití mezi kuřákem a nekuřákem je sedm let. Škodlivost kouření je jednoznačně prokázána. Měl by to být ministr a ne státní tajemník, kdo má rozhodující vliv na chod ministerstva. Toto si dovolují tvrdit, neboť jsem to já, kdo se osobně zodpovídá před vámi, vážené dámy, vážení pánové, zde na půdě Poslanecké sněmovny za úkoly a události, které se odehrávají na půdě Ministerstva zdravotnictví, nikoliv můj státní tajemník.
Všichni máme chyby, dostatky, nedostatky, přednosti. Myslela jsem, že už mě nic moc nepřekvapí na poli ekonomiky, hospodaření s veřejnými penězi, se soukromými penězi, s financemi. Na Ministerstvu práce to nebyla žádná noc dlouhých nožů. Já jsem nastoupila, agendy roztříštěné, takže jako běžný manažer jsem navrhla provedení systemizace, která byla řádná. To bylo koncem roku. A nevybírám ho já, ani jsem ho neodvolala. Nezačne ani kárné řízení, ani výběrové řízení, nezačne prostě nic, pokud se nerozhodne státní tajemník. Protože pokud velmi rychle nepřijmeme opatření k tomu, aby tato situace prostě, teď v dobrém slova smyslu, ministrům, kteří na ministerstvech sedí a dle mého názoru by se měli chovat jako řádní hospodáři a řádní manažeři, tak pokud jim ruce neuvolníme, tak ta cesta je velmi špatná.
Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Farského. Jedná se o senátní návrhy. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Dovolte mi ještě, abych upravil omluvu paní ministryně Dostálové. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Já bych vás opravdu všechny poprosil, i ty, co diskutují přímo před řečnickým pultem, vážení kolegové, jestli mě vnímáte! Tak, pane ministře, máte slovo.
Dobré ráno. Ono zase v pátek by blokoval jiné body. A děkuji tímto i paní kolegyni Fialové, že se takto vstřícně postavila k výzvě převzít zpravodajku. Nicméně mi dovolte na úvod jenom několik poznámek a určité shrnutí.
Ano, já také slyším opět nadměrný hluk. Poprosím všechny, zda by byla možnost, aby vás pan ministr nemusel překřikovat.
Já jsem s tím srovnán, pane předsedající. Opravdu velmi stručně. V neposlední řadě se mění způsob sankce za nesplnění povinností snížení emisí skleníkových plynů tak, aby byl spravedlivější. Nicméně v rámci projednávání k tomu přibyla ještě celá řada pozměňovacích návrhů. To asi jako úvod do té poměrně vzrušené diskuze úplně stačí.
Já vám děkuji, pane ministře, i za vaši trpělivost. Znovu poprosím kolegy, kteří mají co projednávat, ať si to jdou projednat do předsálí a neruší řečníky.
Nyní tedy, protože není zájem o další závěrečné slovo, přistoupíme k hlasování o návrzích. Máme tady dva návrhy. Jako jako první bychom hlasovali o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zazněl tady tedy vícekrát. A dále máme druhý návrh, který navrhuje zamítnout předložený návrh. Počet poslanců se nám plus minus ustálil. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nicméně tady bych rád poznamenal, že mám tady poznámku, že paní poslankyně Kateřina Valachová navrhla na 12. schůzi v rozpravě přikázat také výboru pro sociální politiku a ještě dalšímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh byl přijat.
Dovoluji si vás požádat ještě o zařazení do výboru pro zdravotnictví.
Pan poslanec Kaňkovský mi to sebral, chtěl jsem také doporučit zdravotnictví.
A výbor pro obranu. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh tedy nebude přikázán do výboru pro sociální politiku. Zahájím hlasování teď. Kdo je pro přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Návrh byl zamítnut. Přistoupíme tedy k návrhu pana poslance Kaňkovského a pana poslance Lipavského, kteří navrhli, aby byl návrh přikázán do zdravotního výboru. Kdo je pro přikázání do zdravotního výboru, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh na přikázání do zdravotního výboru byl zamítnut. Návrh na přikázání do výboru pro obranu byl zamítnut.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná pozdě brečet nad rozlitým mlékem, ale přijde mi paradoxní, když ne tedy garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že tedy Sněmovna tuto legislativu, která se týká státní služby, nepošle do výboru, který primárně tu veřejnou službu a státní službu má na starost. Tak já jsem se jenom chtěl podivit, kde je tedy logika projednávání na výborech.
Děkuji.
Tady je potřeba pokud možno v nejkratším čase změnit služební zákon, aby sloužil jako bič na vyhazování nepohodlných úředníků. Těch, kteří se nehodí hnutí ANO do krámu. Není se čemu divit!
Než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Doběhl jsem v pravý čas. Jenom předesílám malou omluvu kolegyním a kolegům. My jsme sčítali ještě před malou chviličkou, nemám teď ty podpisové archy nebo ty protokoly o volbě přesně srovnané v tom pořadí, jak jsme volby načítali, ale věřím, že to vadit nebude. U voleb dnes byla účast velmi vysoká. Za to chci kolegyním a kolegům poslancům poděkovat. Bylo tedy vydáno 182 hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno všech 182 hlasovacích lístků platných i neplatných. Znamená to, že nebyl nikdo zvolen. A protože to bylo druhé kolo té volby, tak tímto volba končí. Myslím, že ji mohu po předběžné organizační dohodě se sekretariátem volební komise vyhlásit už v tuto chvíli. Bylo by to na čtvrtek 7. června na 10 hodin dopoledne. Je to výborový týden, zhruba za tři týdny. Měly by tedy kluby mít dost času na novou nominaci. Nová volba by se mohla potom uskutečnit v posledním týdnu v červnu na další sněmovně. Nikdo nebyl zvolen. Opět bylo vydáno i odevzdáno 182 hlasovacích lístků. Tady mohu avizovat, pokud bude dohoda předsedů poslaneckých klubů, ta druhá kola bychom provedli za týden. Další volební bod. Tam jsme měli jednu jedinou nominaci - pana kolegy poslance Pavla Kováčika. V tomto případě bylo vydáno 182 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 180, dva lístky tedy odevzdány nebyly. Každopádně Pavel Kováčik získal 112 hlasů a byl zvolen předsedou Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Zde bylo vydáno 182, odevzdáno 181 lístků, jeden lístek nebyl odevzdán. Petr Havel 50 hlasů, Pavel Kováčik 20 hlasů, Monika Oborná 89 hlasů, Josef Uhlík 21 hlasů, Ladislav Velebný 27 a Jitka Věková 74 hlasů. Znamená to, že nebyl zvolen nikdo. Každopádně do druhého kola tedy postupuje dvojnásobek neobsazených míst. Postupujícími jsou Monika Oborná s 89 hlasy, Jitka Věková se 74 hlasy, Petr Havel s 50 a Ladislav Velebný se 70 hlasy. Předposlední volební bod. Petr Arenberger získal 150 hlasů a byl zvolen.